Jak ten rozpočet bez těchto pozměňovacích návrhů mohl vůbec projít vládou? Vždycky je nějaký autor. Je pravda, že když to projde výborem, tak on se trošku schová. Víte přesně, kdo to navrhoval.
Prosím, máte slovo.
Myšleno, že příjmy dále porostou a že ekonomika roste a podobně. Proč to tak je? Stejně tak jsem nedostal odpověď na otázky týkající se vážných věcí, jako jsou třeba protipovodňová opatření. Víme, že se do České republiky občas dostane období sucha, a měli bychom být na takovéto opatření připraveni. Podpory klesají. To nesvědčí o tom, že by se slova potkávala s činy a že opravdu je pro vládu, potažmo pro Ministerstvo zemědělství, nakládání s vodou v krajině prioritou. Místo toho se tady objevují nové a nové dotační tituly, které jsem hluboce přesvědčen o tom, že se mají objevit v jiných kapitolách. Jak kdybychom tuhle záležitost nepovažovali za klíčovou nebo důležitou. To není žádná priorita. To je úplný nesmysl.
Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Markéta Wernerová. Děkuji paní poslankyni Wernerové.
Děkuji za slovo. Proč? Dostaly je se značným vnitřním dluhem. Na setkání hospodářského výboru spolu se zástupci Ministerstva dopravy jsme vedli diskuzi, kolik prostředků od státu dostali nebo získávají i dnes. Podle mého názoru jde o velkou pobídku krajům, které ty silnice opravují, a ony se v posledních dvou letech skutečně opravují ve zvýšené míře a my jezdíme po stále lepších a lepších silnicích. Obvykle to bývá tak, že než se všechno zprocesuje, bývá léto, pak se zavřou mnohé silnice, vytvoří se mnohé objízdné trasy a vznikají zbytečné kolony. Zmenší se tak kolony, zlepší se kvalita práce, protože firmy nebudou pod takovým tlakem naráz všechno opravit. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Klaškovi a ještě poslední přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Michal Kučera.
Děkuji za slovo. Mají jeden z nejnižších věků dožití. To je pro mě naprosto nepochopitelné. Mělo by to být přesně naopak. Třeba ve zlepšení dopravní dostupnosti tak, aby se dalo dojet i do sousedního města. Mně se velmi líbí, jak situaci řeší v sousedním Německu. Všimněte si, že kolem každé trochu větší obce jsou dvě, tři, čtyři malé firmy, fabričky, které dávají práci lidem z obce a okolí. Samozřejmě to podporuje i německá vláda. Proč v rozpočtu není pamatováno právě na tento typ podpory? To ostatní jsou pouze fráze a nic jiného. Řeší se to neúspěšně desítky let a řeší se to bez výsledků. Co s tím?
Dobře, nepatří tam. Co když ty notebooky zlevní? A předpokládám, že pan ministr financí dá záporné stanovisko k tomuto pozměňujícímu návrhu, který už prošel rozpočtovým výborem. Já myslím, že to je dobré, opravdu dobré navýšení výdajů. Zřejmě se tím myslí sociálně-právní ochrana dětí. V dávkách hmotné nouze. Mluvil o tom i prezident republiky v dnešním dopoledním projevu. My tento pozměňující návrh podpoříme. Taky správně. Před chvílí jsem říkal, proč je to správně. Nebo si jenom vytvářeli politický prostor pro to, aby tady mohli předvést vlídnou tvář a říct: my jsme pro vás našli nějaké peníze, podívejte se, my jsme to prosadili? Takže to je druhý dotaz na paní ministryni práce a sociálních věcí, která by tady vedle ministra financí měla sedět jako první, protože má suverénně největší kapitolu státního rozpočtu. Ne těm, kteří si je zaslouží. Ale těm, kteří je zneužívají. A správně to prezident republiky identifikoval jako prostor, kde dochází ke zbytečnému plýtvání. A Ministerstvo práce a sociálních věcí ruku v ruce s ministrem vnitra a s jeho ministerstvem najednou udělali výklad zákona a říkají: To je sice v zákoně, ale my tady máme papír z Ministerstva vnitra, že to je pouze doporučující stanovisko. Reálně s tím ovšem bojovat nechtějí. Že bychom tam našli větší pochopení pro obce, aby mohly aspoň v tom svém segmentu určit, kdo tu dávku potřebuje a kdo ji zneužívá, toho pochopení jsme se zatím nedočkali. Svědčí o tom, že ti, kteří znají rozpočtovou politiku a chtějí dát nové výdaje, tak vědí, že pro ně klíčové je mít řádek v tom rozpočtu. Klidně s nulou. My jsme tady projednávali, bohužel neúspěšně, protože nejsilnější vládní strana odmítla nabídku opozice a zamítla finanční ústavu, ta opatření promítli do běžného zákona. Dominantní většina Senátu. Děkuji. Já bych potřeboval vysvětlit zřejmě od paní ministryně pro místní rozvoj tento návrh doprovodného usnesení: oprávněných závazků včetně dodatečných nákladů z případných soudních řízení a poplatků z prodlení pro regionální rady soudržnosti regionů v souvislosti s ukončením jejich činnosti. Co je předmětem těch soudních sporů. Jak jsme přišli k částce 400 milionů? To jsem vždycky obdivoval, kdo vymyslel ten název regionální rada regionu soudržnosti. To dělá Ministerstvo pro místní rozvoj. To bylo před vznikem prvního programovacího období. Ale já bych chtěl ocenit toho úředníka, ať už to bylo za vaší, nebo za naší vlády. Taková je zřejmě představa. Vůbec nechápu, k čemu to usnesení vlastně potřebujeme. My žádáme vládu, aby jednala s hejtmany. Dovolím si prognózovat, že vláda by jednala s hejtmany i bez usnesení Poslanecké sněmovny. To je jedno, že to je Kalouskův návrh. Vidíte, že jsem spravedlivý, že nemířím jenom do vládních řad. To by bylo přece hezké a pro Moravskoslezský kraj bezesporu přínosné. Nevím, jak se to stalo, čirou náhodou všechny návrhy, které navrhli opoziční poslanci, mají negativní stanovisko. Musíme se, kolegyně, kolegové, v opozici zlepšit, nějak se nám nedaří to Ministerstvo financí přesvědčit o svém pohledu na věc. Bezesporu to bylo posuzováno férově. To se ještě nesmělo. Opravdu nekompromisní. To je vidět, kdyby to Ministerstvo financí počkalo s tím negativním stanoviskem k tomu prvnímu návrhu, tak to lépe zkoordinovali, že jo. Úplná náhoda. Tak to jsme se uklidnili. Trošku jsme zapomněli, když vezmeme tu částku, na tu jednu miliardu, která je na boj s kyberzločinem. Pokud se zeptáte vlastních lidí, kteří profesně do této oblasti patří, tak ta částka není maximalistická. A my to vážně myslíme, ale kromě těch slov jsme i navrhli přenést peníze. A my jsme vám ukázali 30 mld. úspor, takže si můžete vybrat z té palety. Je tam celkem 19 konkrétních návrhů, kde to najít. Můžete si vybrat. Výdaje v oblasti obrany by měly mít vyšší shodu než momentální vládní většiny. Protože já souhlasím s tím, že ty akvizice trvají dlouho, a můžeme se ptát, proč trvají dlouho, a to je debata na jinou dobu. To nezpochybňujeme. Ale tím, že tam ty peníze nedáme, tak to nemůžete ani zahájit. Jak to chcete zahájit, když na to nemáte peníze? To přece není možné ze zákona.
Čili je trochu laciné říkat, že ministerstvo nedokáže utrácet - v tom dobrém slova smyslu. Čili nezbude nám šest miliard, pokud tady bylo něco takového řečeno. To je naprosto iluzorní číslo. Myslím si, že jsme řadu věcí změnili, že se prostě pokoušíme ten rezort nějakým způsobem dostat zpátky na nohy.
Nyní budeme tedy pokračovat v řádných přihláškách do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Tím tedy říkám, že se posouváme od obrany k Ministerstvu vnitra, které na začátku nastínila paní kolegyně poslankyně Černochová. Odůvodnil jsem stručně svůj pozměňovací návrh a ani jsem netušil, jaká zase bouře to bude, co si to ten drzý Ondráček zase dovoluje brát Ústavu pro studium totalitních režimů. Ústav a archiv neplnily v plném rozsahu jednu ze základních činností uložených zákonem. Za třetí. Ústav a archiv neměly zavedeny dostatečně účinné vnitřní kontrolní mechanismy. Kde není kontrola, v podstatě není co zjistit. Co k tomu více dodat? Asi že by mohlo být podáno nějaké trestní oznámení. Pouhých 90 mil. korun. A ten mechanismus jsem vám zde minule řekl. Zmínil jste při tom jednání, pane premiére, také to, že pracujete legislativně a že zrušíte 150 hodin. Já jsem s panem premiérem i s lidmi z Ministerstva vnitra mluvil. Ten zákon stále není v Poslanecké sněmovně a běhá někde ve vašem legislativním připomínkovém řízení.
A k těm evropským fondům. Mnohem lépe! To bych fakt místo toho křičení radši slyšel. Zkuste aspoň třeba teď, máte příležitost, pojďte mi to říct. A můžu tady citovat dál, kde všude, jaká je to katastrofa. A všechny by nás to mělo trápit, i pana premiéra, i ministra financí, i vás, koaliční poslance. Možná si to tam nějak jako ušušlíte a tady budete říkat, jak ostatní nečerpali v tom minulém období, ale sami nečerpáte! Uvidíme příští rok. Ale vy jste si ten rozpočet nastavili jako volební, máte tam samé medvědy. A další a další věci - bude víc svačin. Ani nereagují, to je škoda, možná drobnost pro některé, ale je to málo, fakt málo, neodpracované.
Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou přihlášku, tak rozpravu končím. Táži se, zda si v tento moment chcete vzít závěrečná slova.
Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky. Po úspěšném dokončení přípravy budou v průběhu roku 2017 jednotlivé akce zařazovány do rozpočtu za podmínky existence disponibilních prostředků. V případě další potřeby finančních prostředků budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na krytí těchto akcí.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně prosím, situace v resortu dopravy je jedna velká katastrofa. Nevím, vznikly i akce, které...
Pokud diskutujete jinou věc, než je Státní fond dopravní infrastruktury, prosím v předsálí, protože opravdu považuji tuto věc za velmi důležitou.
Když už tady pan kolega Faltýnek něco říká, tak všichni jste slyšeli, existuje na to usnesení Sněmovny, kde důrazně žádáme, aby v lednu byla předložena další novela zákona o vlivu na životní prostředí, zkráceně EIA. Do Vánoc už moc nezbývá. Já jsem to tady nenašel. Tady to vidíte. Volební období bude pryč. Je to prostě... Mám připravený návrh usnesení takový, aby se zjistila pravda, o které se dozví i veřejnost. Nikoho z příslušných ministerstev to nezajímá, nikdo se na to ani nepřipravuje. To je prostě jedna věc.
Dámy a pánové, sliby se mají plnit nejenom o Vánocích. Tak prosím jednou ukažme, že jsme toho ještě schopni.
Já vám také děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana premiéra Sobotku, dále se připraví pan ministr obrany s přednostním právem.
Děkuji. Projednáváme státní rozpočet. Státní rozpočet je důležitý zákon, který předkládá vláda. Předkládá ho vládní koalice a vládní koalice je dohodnuta na tom, jak tento státní rozpočet chce prosadit a v jaké podobě ho lze schválit. Já bych byl jenom rád, abychom si uvědomili, v jaké fázi projednávání rozpočtu se nacházíme. Tohle není první čtení, kde se vedla obecná politická diskuse. To je naprosto legitimní. Skutečně není mou ambicí prodlužovat tuto diskusi ve třetím čtení, ale pokud jsem vyzván jako předseda vlády, tak cítím jako svoji povinnost, abych odpověděl. Kdyby se rozpočet armády nesnižoval, tak jsme ho teď nemuseli o tolik zvyšovat. Rozpočet obrany klesal, to vůbec nebyl pozitivní trend. Tato vláda ještě navrhne zvýšení výdajů na obranu v roce 2018 a tato vláda navrhne zvýšení výdajů na obranu v roce 2019 a 2020 v rámci rozpočtového výhledu. Výdaje na obranu se zvyšují, na rozdíl od minulosti, když tady vládla Občanská demokratická strana, tak se neškrtají. Počet vojáků se zvyšuje na rozdíl od minulosti, kdy se snižoval, kdy nebyla obsazena tabulková místa, a dokonce dochází i k modernizaci armády. Nejsem přítelem planých gest, navrhuji postupovat jinak, než navrhuje paní poslankyně.
Dneska jsou celé generace, které neviděly vlastní rodiče pracovat! To jsou věci, které mi absolutně chybí v rozpočtu Andreje Babiše. Já si myslím, že ten rozpočet si zaslouží spíše kritiku.
Poprosím kolegy, aby nepokřikovali, posadili se pokud možno na svá místa.
Děkuji. Já jenom poprosím svého předřečníka, vaším prostřednictvím, paní předsedající, aby mně řekl konkrétně, které dávky byly zvýšeny. Protože nejsem si vědom, že by některá z dávek byla zvýšena.
Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky v tuto chvíli.
Nechtěl jsem k tomuto tématu moc vystupovat, bohužel pan ministr otevřel debatu, čili se debata rozproudila. Ale musím zareagovat na to, co říkal předřečník poslanec Kučera. Dívejme se na věci reálně! Víte, že nejsem obdivovatelem této vlády, ale mám reálný pohled na věc. Vy jste to tu položili!
Děkuji a prosím, abyste svoje kolegy oslovoval mým prostřednictvím. Prosím k mikrofonu pana poslance Ondráčka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Já v podstatě asi navážu na to, co řekl můj předřečník, vaším prostřednictvím. Pane poslanče Kučero, kdo ty lidi na ten gauč dostal? Byly to vlády, na kterých jste se podíleli vy. Vy jste přeběhlíci z jednoho do druhého. Protože za nás byla příživa trestná.
Děkuji. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.
Takže při nostalgické vzpomínce na časy komunismu tleskají i ti, kteří sami sebe označují za pravicové hnutí. No, to je spíš smutné.
Poprosím sněmovnu o klid!
Tak kdyby něco přišli k tomu rozpočtu říct, nebo aby mlčeli, když už nemají co říct, protože to ani nečetli. Trošku zapomínáte na to, jak dlouho vládli sociální demokraté.